Ale my neschvalujeme v uvozovkách důvodovou zprávu. Ta je samozřejmě jako doplňková. Já bych chtěla, abyste mi to ukázal v té tabulce, protože to budeme schvalovat, ano? A já nechápu jedno, když tedy, proč to nemůže být v kapitole Ministerstva vnitra. Samozřejmě mohu udělat to, že mohu zavolat nebo zeptat se vašeho pana náměstka, ale samozřejmě důvodová zpráva je součástí, ale my schvalujeme ta čísla.
Nejdřív na pana poslance Vondráčka. Bylo to na jejich žádost. Téma bylo to, co jste vlastně popsal, dlouhodobě neuspokojivá úroveň platů těchto zaměstnanců. Proč to není rovnou v tabulce? Dobře, tak já to příště nechám rozpracovat. Ptal jsem se. Vždycky se to tak dělalo. Podle mě nemůžeme rozpočtovat tak, že máme 100, 120, 140 miliard nespotřebovaných nároků. Já si myslím, že to je chybné rozpočtování. To je všechno. Ale to není žádný argument, jestli si rozumíme.
Nejprve faktická poznámka - paní poslankyně Válková Helena. Faktická poznámka má přednost před přednostním právem.
My jsme v kontaktu s představiteli justice. Měli jsme tam už zástupce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, představitelky krajských soudů. Jeden z příkladů za všechny, co samozřejmě na vás přijde, a na to chci jenom tady upozornit v rámci dvou minut. Dovedete si to představit, kolik vás to bude, pane ministře, stát a stojí? Takže to je první věc. Blíží se nám konec roku a já si myslím, a moc bych se ráda mýlila, že se zase budou nastolovat populistické otázky typu: měli bychom zmrazit platy soudcům. Nerada bych se setkala s tím, co jsem řešila v roce 2015 v lednu. Pamatuji si to dobře. Tenkrát jsme dopláceli opravdu stovky milionů.
Až se to bude týkat vás, až vy si budete muset sáhnout do kapsy, to bude bolet. Dostali jste nás opět do situace, kdy nesouhlasit s vaší úděsnou nezodpovědnou politikou znamená nést odpovědnost za vaše amatérství. Proto je jasné, že váš dnešní návrh bohužel projde. A vlastně proč prosit?
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo... Vystupovala jsem v rámci prvního čtení, druhého čtení a dnes je před námi to nejdůležitější, třetí čtení, kde pan ministr financí, až se budou číst jednotlivé pozměňovací návrhy, tak bude říkat souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko. Několikrát tady říkal u jiných zákonů, že hnutí ANO nepředkládá pozměňovací návrhy. A ráda bych je připomněla, že jsme upozorňovali na to, že je špatně, aby bylo rozpočtové provizorium, že jsme upozorňovali na to, že škrtat peníze v rezortu vnitra, který má na starosti bezpečnost, která je jednou z nejdůležitějších oblastí, že je to krok špatným směrem, a některé ty věci se tam v tuto chvíli vrací. Zároveň že potřebuje koupit ubytovnu pro policisty v Kunraticích zhruba za 300 milionů korun. A pak jsou tam samozřejmě finanční prostředky, které se týkají jak té legální, tak i té nelegální migrace, která v současné chvíli je jak v rámci válečného konfliktu na Ukrajině, tak v rámci nelegálních migrantů, především Syřanů. A je to pravda, protože v těch krizových situacích kdo pomáhá? No složky integrovaného záchranného systému. A to jsou hasiči, policisté, ale je to samozřejmě i záchranná služba, jsou to i vojáci, ale na rezortu vnitra jsou to policisté a hasiči. Takže my říkáme: pomohli jste v covidu, pomáháte s uprchlickou krizí, pomohli jste v Hřensku v rámci požáru. Ale to je prakticky všechno. Proto pan ministr vnitra přišel na vládu a požádal o to, aby tam pomáhali i vojáci. To, že se některým policistům odebraly, tak vidíme i na číslech, že v září odešlo od policie 157 policistů, v říjnu odešlo 140 policistů a v listopadu má v plánu odejít necelých 350 policistů. Od 1. července podle informací, které mám, tak tyto tabulky už se nedávají.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takovou námitku, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.
Jedná se o návrh poslanců Hellera, Michálka, Klímy, Žáčka a Lochmana. Rozpočtový výbor nepřijal k tomuto návrhu stanovisko. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.
Rozpočtový výbor nedoporučuje. Dále návrh pod písmenem E, předkládá paní poslankyně Šafránková.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.
Dále návrh F, předkládali poslanci Rais a Vondrák.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Hlasování číslo 18, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 74, proti 75, návrh byl zamítnut.
Dále návrh H poslankyně Pošarové.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?
Dále návrh
Kdo je proti?
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Logika žádná. Takto si představujete tu slibovanou účinnou adresnou pomoc domácnostem? To je podle vás zodpovědné hospodaření? Jste spokojený, pane ministře Stanjuro, s tímto výsledkem? Proč vláda nechce vůbec reformovat zkostnatělý stát? Proč nechce digitalizovat a zeštíhlovat státní aparát? Tímhle způsobem skutečně to nejde. Až po roce 2025, kdy budou nové volby, bude nová vláda a pravděpodobně vláda, ve které už nebude ani sedět? To jsou rady k ničemu, protože do roku 2025 tato vláda plánuje vysoké schodky rozpočtu. Takové rozpočty, které tato vláda připravuje a schvaluje, jsou neufinancovatelné, protože plánované výdaje státu už jsou tak vysoké, že stát si na ně není schopen dostatečné příjmy vůbec zajistit. To je ale evidentně této vládě jedno.
Já vám také děkuji.
Omlouvám se, pane místopředsedo. Já jsem jenom chtěla ještě zareagovat na pana ministra financí a chtěla jsem na něj zareagovat, když teda tvrdí, že to je v té všeobecné pokladní správě, tak ať podpoří ty naše pozměňovací návrhy, ať máme jistotu, že to ti hasiči a policisté dostanou.
Nyní vystoupí řádně přihlášená paní poslankyně Klára Dostálová a po ní pan poslanec Radek Vondráček.
Stát má navýšený příjem z ČEZu, z Lesů České republiky, finanční prostředky z Evropské unie a z Modernizačního fondu. Bohužel ale ke svému (?) zjištění ten rozpočet nereaguje na problémy lidí související s krizemi, ať už je to krize energetická, nebo bytová. Samozřejmě asi ode mne všichni očekáváte, že já se budou věnovat zejména té bytové krizi jako takové. Proto jsou připraveny dva pozměňovací návrhy. Ten první pozměňovací návrh ve výši 300 milionů korun je na podporu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Je potřeba si uvědomit, že my jsme vždycky reagovali dotačními programy ministerstva na to, aby vlastně nevznikala bílá místa, a zároveň s velkým důrazem na to, aby se nám dotační programy nedublovaly. To jsou i ty malotřídky a všechny tyto věci, které venkov potřebuje. Druhý pozměňovací návrh, k tomu si dovolím nejprve odprezentovat pár čísel, proč musíme současnou situaci v oblasti bydlení řešit. Za celý letošní rok, to znamená od ledna do srpna letošního roku, propadla aktivita na hypotečním trhu více než o polovinu a meziroční pokles hypotečního trhu o 78 % je dramatický. Opět je to návrh 300 milionů ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj. Na co by ty peníze především měly jít?
Co se týká návrhu rozpočtu na rok 2023, k tomu, co zde padlo, k evropským fondům chci říct znovu jednu věc. Není samozřejmé, že v návrhu rozpočtu Ministerstva kultury ty peníze jsou. Národní plán obnovy není nárokový a můžeme z něj, nebo jednotlivé sektory, rezorty, z něj mohou čerpat jedině tehdy, pokud jej připraví tak, aby ty výzvy mohly být vypsány a čerpáno být mohlo. To je ta nejdůležitější, zásadní, podstatná zpráva, protože prostě došlo tím, že se systémově filmové pobídky v minulých letech neřešily, k tomu, že my jsme teď ten systém museli zastavit, a díky této vládou podpořené dvojdotaci se nám podaří filmové pobídky znovu rozjet. Teď tam těch 150 milionů toho capu takzvaného, toho stropu, je. To uvidíme, není to nutně věc trvalá, ale myslím si, že má své opodstatnění. To je důležité. To znamená, že i ony budou moci čerpat od 1. ledna zdroje energie za zvýhodněných zastropovaných cen, k tomu přibude nějaká forma další podpory, a myslím si, že tím umožníme nechci říct bezproblémové, ale dobré fungování a plnění kulturních služeb. Navrhuji na příští rok i navýšení dotačního programu pro regionální kulturní instituce. Takže jenom chci závěrem podotknout, že se jistě shodujeme v těch směrech podpory. Pro příští rok představím řekl bych velmi optimistický návrh rozpočtu.
Tak nyní vystoupí již zmíněný pan poslanec Kettner, připraví se pan poslanec Hendrych.
Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, přítomní členové vlády, já jsem zde u pultíku, abych ještě jednou apeloval na podporu svých dvou pozměňovacích návrhů, které neprošly rozpočtovým výborem, což mě na jednu stranu nepřekvapilo, na druhou stranu velice zklamalo. Jak už jsem tady jednou říkal, my bychom tady měli být pro občany. Nejsme odborníky naprosto na vše, co se v České republice děje a co Česká republika potřebuje, tím spíše bychom měli ale naslouchat lidem z oboru a odborníkům. Můj pozměňovací návrh - především se teď zaměřím na ty takzvané ostatní neinvestiční výdaje, které byly pokráceny už v klasickém rozpočtu. A já s těmi odborníky v kontaktu jsem. Spousta mých přátel je řediteli základních škol, učiteli. Je skutečně s podivem, že dost často nedopřáváme sluchu těm odborníkům. Když jdu k lékaři, on to vystudoval, má za sebou mnoho let praxe, a když mi řekne, že mám pravidelně brát tuhletu modrou pilulku, já se s ním rozhodně nebudu dohadovat, že modrou pilulku nechci, že chci růžovou nebo fialovou, protože modrá ve mě evokuje určité negativní věci, tak aby si to někdo špatně nevyložil. Ne, já těm lékařům skutečně věřím. A my bychom také měli věřit i té pedagogické veřejnosti a odborníkům. Ten můj pozměňovací návrh přímo podpořila Pedagogická komora, školské odbory, Unie školských asociací České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Sdružení učňovských zařízení České republiky, dokonce i Svaz průmyslu a dopravy. Opravdu naposledy, protože to je skutečně poslední možnost. Myslím si, že se skutečně dostáváme na hranu. Jednu nepravost nebudu přece napravovat tím, že způsobím další. Já opravdu v tom školství si nebudu hrát na nějakého soudce, který bude říkat: tato část školství je potřebnější než jiná. Ne, my potřebujeme fungující školství jako celek. Čili na závěr skutečně ještě jednou apeluji na vás, dopřejme sluchu odborníkům z oboru, kteří v tom oboru skutečně pracují, pohybují se, a myslím si, že oni nejlépe vědí, co skutečně je v tomto segmentu zapotřebí.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že to je velmi nekoncepční, velmi nestandardní postup. Dodneška mi to nikdo nevysvětlil, proč se to nevědělo v srpnu, kdy se příslušný materiál rozesílal poslancům.
Naše poslankyně Iveta Štefanová navrhuje například posílit peníze do zdravotnictví. Což mi připadá úplně neuvěřitelné, co už si dovolujete. Takže vy místo abyste dělali politiku, která odradí ty nelegální migranty od příchodu na území České republiky, tak vláda Petra Fialy ty migranty otevřeně láká do České republiky. Strava zdarma, ubytování zdarma a zdravotní péče zdarma od vlády Petra Fialy, tady v Praze, ubytovna u Hlavního nádraží. To je úplně neuvěřitelné, co tady předvádíte. No a vy to vysvětlujete tím, že mají asi naplánováno někam odjet do Německa. Proč tady trpíte porušování zákonů? Pro vás zákony neplatí? Kde není žádná nabídka sociální podpory pro nelegální migranty, tak logicky ani nikdo nepřijíždí, protože ani převaděči nemají co nabídnout. Takže vy přímo jste spoluviníky tohoto systému, podporuje ho vaše vláda, mlčíte k tomu. To jsem tady teď řekl. Takže vy přímo lákáte ty nelegální migranty k příjezdu do Prahy, a ještě jim to tady platíte. Oni mají ty mobilní telefony, takže se už poinformovali vzájemně - do České republiky nalehko. Vy utrácíte peníze českých občanů úplně proti vůli minimálně voličů SPD. Ale vy ty stejné peníze chcete dávat naopak jim na ubytování, na stravu a na zdravotnictví. To je neuvěřitelné! Vy přímo podporujete nelegální migraci z islámských zemí do České republiky. Pak tady máme třeba pozměňovací návrh, který podal náš poslanec Karel Sládeček, poslanec SPD, kdy o 4 miliardy korun snižujeme částku na inkluzi, což je v podstatě většina té částky, a přesměrováváme ty 4 miliardy na speciální školství. Tak to je náš samozřejmě dlouhodobý návrh, protože my podporujeme, aby zdravotně postižené děti měly co nejlepší péči. Prostě je to zase experiment Evropské unie, který tady zavedla tenkrát vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU ČSL v předminulém volebním období. Takže to jsou naše pozměňovací návrhy, které jsme tady připravili pro tento rozpočet. No a je mi jasné, že jakékoli změny k lepšímu Fialova vládní pětikoalice nepřijme. Rekordní zadlužení. A v tom rozpočtovém výhledu chcete zadlužit Českou republiky dokonce o 1,2 bilionu korun. Proč to tady opakuju? Protože takové zadlužení může způsobit kolaps.
Já se zkusím také omezit na dvě minuty pro věcnou odpověď. Co by znamenalo dobrovolné EET? To je důležité říct. A jaké mají být digitální projekty, ty skutečně úspěšné digitální projekty? Nemají mířit k tomu, aby přidávaly další starosti, do něčeho je nutně tlačily. Dobré digitální nástroje lidem ve skutečnosti prostě zjednodušují život a to EET nedělalo.
S další faktickou reaguje paní předsedkyně.
Byl na semináři, vystupoval tam. Teď je to o tom, že já tady jenom mluvím jejich hlasem, to je celé.
Nyní to vypadá, že se tedy vracíme do standardní rozpravy k přihlášenému panu poslanci Strýčkovi.
Dobrý večer, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já bych taky v podstatě tady k tomuto nebo k této novele uvedl jenom svých pár osobních postřehů a v podstatě to, co jsem si načetl nebo s čím jsem se seznámil v médiích, v tisku. Upozorňují, že některé podniky samozřejmě část těchto příjmů opět přesunou do zóny šedé ekonomiky. Podpora modernizace pokladních systémů a terminálů pro příjem bezhotovostních plateb je navíc jednou ze současných iniciativ Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory České republiky. Evidence tržeb přitom pomáhala majitelům denně sledovat stav jejich podnikání a byla efektivním interním kontrolním nástrojem.
Zachování EET podporuje i zástupce největší profesní organizace v sektoru, prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. "Elektronické evidenci tržeb jsme se nikdy nebránili, naopak jsme ji v době zavedení i podpořili," řekl Stárek s tím, že projekt podle něj přiměl řadu podnikatelů k registraci plátcovství DPH, což se dříve dost obcházelo. Proto chci jasně říci, abychom nepromarnili to, co už bylo odpracováno. Firmy, které se věnují elektronické evidenci tržeb, připravily pro podnikatele snadná, efektivní, uživatelsky přívětivá řešení, která nezatěžovala podnikání a byla i ekonomicky výhodná. Stačí vám tiskárna, počítač, notebook, tablet, mobilní telefon, připojený k internetu a konkrétní aplikace vytvořená na míru, konkrétnímu podnikání se vlastně o všechno postará. Za dobu svého fungování zabezpečila EET téměř 60 miliard korun dodatečných příjmů pro státní rozpočet. Díky EET máme ve státním rozpočtu každoročně o 13 miliard víc, a to jenom z prvních dvou vln. Proto vás vyzývám, nepromarněme příležitost a investici, která se stala zbytečně předmětem politických bojů. Děkuji za pozornost.
To se pak hlasuje ve třetím čtení. Prosím.
Dovolte, prosím, abych to přečetla: "Doufám, že EET zůstane aspoň na dobrovolnosti. Hodně lidí do toho investovalo. Já tedy osobně jsem pro další používání, mám to v mobilu a můžu kdykoliv vydat doklad. Tak to nějak zvládněte domluvit." Děkuju za váš čas.
Děkuji a další přihlášený je pan poslanec Martin Kukla. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem tady k EET minule poměrně dlouho diskutoval. Dneska ten můj projev nebude tak dlouhý, už je poměrně hodně hodin. Mě velice mrzí, že se z EET, z tak úspěšného projektu, stal politický boj mezi koalicí a opozicí. Když se podíváme, kolik energie to stálo zavedení celého systému, kolik to stálo nákladů a stal se z toho velice úspěšný projekt - narovnal podnikatelské prostředí, přinesl poměrně značnou část peněz do státního rozpočtu. A dnes stojíme před otázkou, zda budeme ten politický boj táhnout až do konce a tento úspěšný projekt zrušíme. Jak jsem již říkal, nebudu dlouhý, ale jenom krátce shrnu. Ústavní soud nakonec ve svém verdiktu konstatoval, že nejenže EET není protiústavní, ale je legitimním nástrojem pro ověřování daňových povinností. Když se zamyslíme, co nám EET přineslo: elektronická evidence tržeb naplnila očekávání, a to narovnání podnikatelského prostředí, férové podmínky pro poctivé podnikatele, bezproblémové fungování bez technických problémů a obtíží. Postupný náběh byl bez komplikací. Přinesla slevu na dani, snižovala daňovou zátěž. Elektronická evidence tržeb je od počátku koncipovaná jako plošné opatření s postupným náběhem, jehož hlavní cíl je narovnání podnikatelského prostředí v České republice a také vyšší výběr daní, které vytvoří prostor pro snižování daňového zatížení v České republice. Z tohoto důvodu je součástí zavedení elektronické evidence tržeb významné snížení DPH ve všech sektorech, kde to umožňuje harmonizovaná evropská daňová legislativa. Snížení DPH v podstatné části zůstává podnikatelům v podobě vyšší marže a společně s eliminací nepoctivé konkurence představuje důvod, proč je elektronická evidence tržeb od počátku podporovaná většinou profesních a odborových svazů, komor a asociací. Zde je to třeba zdůraznit. Elektronická evidence tržeb je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření a zároveň nejdůležitějším krokem k nápravě podnikatelského prostředí v naší novodobé historii.